Poslanci, kteří interpelují, mají zde být na místě a být připraveni interpelovat, jinak pokračujeme dál podle jednacího řádu. Takže 27. v pořadí je paní Chalánková Jitka.
Vážený pane ministře, dovolte, abych se připojila do mozaiky interpelací, které se týkají poboček České pošty a jejich eventuálního rušení. Během prosince a ledna 2013 jsme se v Olomouci dozvěděli o záměru přesunout pobočku České pošty nacházející se na náměstí Republiky v Olomouci do galerie Šantovka. Jednak občané, jednak také některé instituce, které budu jmenovat, dali najevo svůj nesouhlas s tímto krokem. Ujišťujeme, že vítáme vznik další pobočky České pošty, která by byla poštou úložní pro domácnosti v městské části Nové sady. Zrušení pobočky na náměstí Republiky však nepřispěje ke kvalitnější dostupnosti ani pro domácnosti a firmy sídlící v centru města, ba ani pro domácnosti a firmy sídlící v městské části Nové sady. Mohla bych tady konkretizovat i počty domácností, kterých se zamýšlený krok dotýká. V okolí pobočky je dostatek volných míst pro krátkodobé parkování. Přesunutí pobočky České pošty do galerie Šantovka by tak znevýhodnilo malé a střední podnikatele z okolí náměstí Republiky na úkor privátního obchodního prostoru. Česká pošta by se tak nemalou měrou podílela také na novodobé, v uvozovkách, skanzenizaci a atomizaci centra města, tedy postupného vymisťování služeb z veřejných prostor města. Jsme přesvědčeni, že veřejná správa by tomuto umělému jevu neměla podléhat, ale naopak jej korigovat. Pokud má Česká pošta za cíl přiblížit své provozovny co nejširšímu počtu zákazníků, jak sama deklaruje, pak právě zachování pobočky na náměstí Republiky je tím prvním krokem , který je třeba učinit.
Část se přiklání k variantě předseda Senátu. Tady bych chtěl upozornit na to, že předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi, není to tedy nějaký vrátný, jak tady někdo naznačoval. Vážené poslankyně, vážení poslanci, máme v podstatě před sebou dvě možné varianty. Anebo je druhá varianta, vážení kolegové, a to je zamítnutí. Pokud dojde k zamítnutí, já to budu samozřejmě akceptovat a mým úkolem jako ministra školství je dále jednat s prezidentem republiky a dále jednat s rektory vysokých škol o řešení této situace. Děkuji za pozornost. A jenom upozorňuji, že tady někdo nechal okousaného medvídka.
My tady na to již drahnou dobu hledíme a netušili jsme, co to je. Ještě zazvoním. Kdo je proti tomuto návrhu?
Dobré dopoledne vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Paní zpravodajko, prosím, kontrolujte mě. Návrh na vrácení nebyl podán. Nebyl podán ani návrh na prodloužení lhůty. Jiný návrh nebyl. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Tedy nebudeme dále hlasovat. Pane poslanče, máte slovo.
Kompetence přiznávat stipendia je svěřena také samotnému ministerstvu, které je může přiznávat podle programů vyhlašovaných ministrem s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.
Vy sám jste, pane ministře, byl už minulý týden interpelován ohledně České pošty a rušení poboček. Známe to všichni. Zejména možná tehdy, když by to byl soukromý podnik, byť samozřejmě neočekávám od sociálně demokratického ministra, že by navrhoval privatizaci České pošty. Svozy zásilek, které probíhají často po pracovní době a zadarmo, a to ani nemluvím o tom podivném a ne možná úplně zcela srozumitelném monitorování benzinu ze strany pošťáků.
Poprosím pana ministra vnitra o jeho odpověď.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Informace, které tu říkal pan poslanec Koubek o docházce a dalších věcech, slýchám také. Já jsem připraven tyto podněty velmi důsledně vyšetřit. Nechceme dělat duplicitně práci Policie České republiky, která tam dnes vede šetření a pravděpodobně ho povede dál a ve větším rozsahu. Na druhé straně jsme připraveni řešit systém fungování. Spíš se budeme zaměřovat na některé nové výzvy v oblasti finančních služeb. Do měsíce vám přinesu první návrhy k řešení. Nebude to celková analýza fungování České pošty. To ode mne nemůžete do měsíce čekat. Ale přinesu sem do této Sněmovny směr, kterým se chceme ubírat. Děkuji za tu interpelaci.
Poprosím pana poslance o jeho doplnění.
Vážený pane předsedající, děkuji panu ministrovi. A je opravdu nezajímá, jak ten problém vznikl. To jsem lehce zvědav, asi bych i připustil delší čas, který byste si sám sobě dal. Takže pokud i tam bude směřovat nová pracovní smlouva, tak budu rád.
Děkuji.
Jsem velmi zvědav, jak pravicoví politici budou chtít přistoupit na to, že budeme přicházet možná s návrhem určité kompenzace za veřejnou službu, kterou Česká pošta poskytuje. To může být jedna z částí, jak stát udrží pobočkovou síť. V letošním roce garantuji, že to rušení bude minimální, téměř nulové.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Nyní přikročíme k osmé interpelaci. Paní poslankyně Anna Putnová bude interpelovat pana ministra školství Marcela Chládka ve věci třetí hodiny tělesné výchovy.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. V nedávném období jsem zaznamenala chvályhodnou snahu pana ministra školství o posílení hodin tělesné výchovy. Dobrou fyzickou kondici považuji za předpoklad zdravého vývoje dítěte. Důvodů pro jeho zřízení je celá řada. Rapidně se zvyšuje diabetes druhého stupně u dětí. Toto bohužel nejsou překvapivé výsledky. Nadváha dětí, nedostatek pohybu a upadající fyzická zdatnost jsou indikátory, které už byly mnohokrát popsány, a to jak zdravotníky, tak i učiteli. Zvýšení pohybové aktivity dětí, které organizuje škola v rámci vyučování, je správná cesta. Může být také efektivní, pokud bude dětmi i učiteli dobře přijata. Obracím se tedy na vás, pane ministře, s dotazem: Jakou koncepci pro další hodinu tělesné výchovy připravujete, na jakou věkovou skupinu dětí se bude vztahovat a jak bude tato změna finančně náročná a z jakých zdrojů ji chcete hradit?
Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra školství o jeho odpověď.
Nevím, jestli víte, kolik stojí jeden vysokoškolák ročně náš státní rozpočet. Zkuste si to spočítat. Já tento návrh podpořím.
Děkuji panu poslanci Františku Váchovi za jeho vystoupení.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dovolte mi, abych se vyjádřil z pozice ministra školství, protože předchozí vedení Ministerstva školství nedoporučilo vyslovit souhlas s tímto návrhem zákona. Já bych chtěl říci, že můj názor je opačný. Já naopak doporučuji vyslovit souhlas. A jednu malou poznámku k panu předřečníkovi. Školné a půjčky, jak fungují, nebo nefungují. A jenom v závěru upozornění. Medvídek tady stále leží ocucaný a už vám rozleptal lak tady na stole.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan zpravodaj, ale ten má přednostní právo, takže může samozřejmě vystoupit kdykoliv. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Samozřejmě asi bychom, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, nenašli banku, která tuto půjčku promine, ale já to tedy řeknu. Já nejsem ekonom.
S faktickou poznámkou pan poslanec Karel Rais.
Děkuji. Berme to jako skutečně velmi zjednodušené. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi za faktickou poznámku a dodržení času. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Marta Semelová, připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, předložený tisk má za cíl řešit zvýšení finanční podpory studentů ze sociálně slabého rodinného prostředí a zajistit jim tak možnost přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Já bych jenom tady poznámku k panu zpravodajovi ohledně půjčky, o které tady byla řeč. Náklady na vysokoškolské studium jsou pro mnohé rodiny velmi vysoké a rok od roku se spolu s dalšími výdaji dál zvyšují. Nájem za byt, pokud student nebydlí u rodičů v místě bydliště, se různí podle jeho umístění, velikosti, zařízení a samozřejmě podle toho, kolik lidí v něm bydlí. Stravování v menzách kolem 3 tis. korun za měsíc.
To všechno jsou věci, které jsou zásadní z hlediska elementárních hodnot Evropy. Tohle stanovisko je jasné. O tom se nedebatuje. Dovolte mi, abych řekl jednu věc. A já si dovedu představit, že jim můžeme říkat, že nikde v žádné civilizované kultuře není povoleno mučit lidi. Ale něco jiného je, když se to děje bezprostředně v našem kulturním prostředí. A Ukrajina je de facto skoro naše kulturní prostředí. To je naše kultura. Nezlobte se, ale je to něco podivného, když opakuji to, co jsem už řekl. Tady jako když něco nefunguje. To byl prostě konflikt, který způsobil, že se tyto země trhaly. To je strašná představa. To jdeme zpátky tam, kde jsme byli. Využívala toho a používala každou stranu k tomu, aby zvyšovala svou cenu. A ptal jsem se ho, proč Arménie nakonec neakceptovala podpis asociační dohody. To prostě strategicky v naší zemi nebylo možné provést. A nám je to líto, my jsme chtěli mít vztahy na obě strany. Právě ta situace buď, anebo způsobila, že rozhovory Arménie o asociační dohodě ztroskotaly. S jinými pravidly, s jinými regulacemi. Chápete, tady má každý svou vinu. Ukrajina, že se snažila dlouho využívat této situace, a my, že jsme si možná ani neuvědomili, do jakého nebezpečí se ženeme. Jenom upozorňuji na to, že nemůžeme zároveň říkat "budeme tvrdě postupovat v hájení zájmů Evropy na Ukrajině a prosadíme je" a zároveň říkat "nechceme zpátky studenou válku". Víte, je to něco podobného jako v Sýrii. Tyhle zločiny. Protože cesta z té krve neexistuje než přes jednací stůl a nakonec se jedná, protože je to jediná cesta. A dokonce i tady se Rusko snaží s Evropou dohodnout a snaží se postupovat jedním směrem.
Vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, myslím, že osobně tu mohu přivítat i naše mladé diváky, studenty na tribuně. Jsme rádi, že mají zájem o práci Poslanecké sněmovny, a dnes ji uvidí v akci. Jednalo se o nominace do orgánů Sněmovny za poslance, kteří byli jmenováni členy vlády. Toto usnesení máte všichni rozdáno na svých lavicích. Pro jistotu ho před rozpravou ještě v rychlosti přečtu. Dne 6. února proběhla volba místopředsedy Poslanecké sněmovny, který nahradil místopředsedu Pavla Bělobrádka, který také odešel do vlády, a téhož dne místopředseda volební komise poslanec Jan Klán vyhlásil na mikrofon ve Sněmovně další lhůtu na návrhy změn ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Ještě kraťoučká rekapitulace ke způsobu voleb.
Pane poslanče, já se moc omlouvám.
Doporučím, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Sněmovna nejprve jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Sněmovna provedla volbu nových členů výborů a komisí Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby. I zde komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc. To byla ona jedna rezignace a jedna nominace ve výboru pro sociální politiku. Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu.
Děkuji předsedovi volební komise a otevírám tímto rozpravu k tomuto bodu.
Já jsem si byl pro svou hlasovací kartu.
Ano. Děkuji. Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Kdo je pro?
Já vám děkuji a nyní můžeme zahájit bod Prosím, paní předsedající, abyste zahájila tento bod. Děkuji za slovo. Pro jistotu v rychlosti toto usnesení přečtu. Návrhy kandidátů na volbu členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů jsou následující: TOP 09 a Starostové navrhli pana Zdeňka Bártu, ČSSD paní Milenu Bartlovou, ANO navrhlo paní Ivetu Hláseckou, ODS paní Jaroslavu Janderovou, KDU-ČSL paní Ivanu Kouckou a pana Eduarda Stehlíka. Poslanecká sněmovna předložit, znamená to, že každý z těchto kandidátů, se kterými jsem vás seznámil, pokud dostane nadpoloviční počet hlasů, je Poslaneckou sněmovnou nominován. Podotýkám, že o tomto způsobu volby musíme rozhodnout hlasováním. Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak i k navrženému způsobu volby. Já děkuji a teď prosím, abychom hlasovali o volební komisí navrženém způsobu volby, tedy o tajné volbě.
Zahajuji hlasování k tomuto návrhu. Není tomu tak.
Připomenu, že volební komise navrhla, aby tato volba proběhla formou tajného hlasování.
Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Samozřejmě že by člověk jako kdyby měl na začátku říct to, že je pro nás nepřijatelné, že na hranicích Evropy, u státu, se kterým jsme ještě nedávno chtěli podepsat asociační dohodu, jsme najednou svědky úplného opaku. To, že jsou vlastně popírána základní práva, což se mimochodem stalo 16. ledna, kdy parlament vlastně přijal zákony, kterými zásadně omezil svobodu projevu, shromažďování a sdružování. Takže to je bohužel termín, ke kterému se také vztahují určité obavy. To je, přátelé, v zásadě to nejvážnější, co hrozí. Státy, které jsme dříve nacházeli spíše v Africe a v jiných zemích. A to vám tady tvrdím, že nepřeháním. A teď je otázka, proč nám to má vadit. Já bych vám rád připomněl, že podobný typ vývoje situace - já to nechci úplně srovnávat, ale vezměte si třeba, jak vypadala situace na Balkáně před pár lety. Jakým způsobem tam pomaličku takto eskalovala situace a co z toho potom bylo. Vážení kolegové, pak vznikla situace, se kterou si Evropa nevěděla rady, kde jsme stáli nad tím, co se tam dělo, jako chirurg v operačním sále nad rozřezaným tělem, ale chirurg, který nevěděl, co má dělat a co si má s tím tělem počít. To byla situace, ve které se opravdu Evropa před několika lety ocitla, a byla to vzpomínka, kterou jsme chtěli zapomenout, protože víme, že se to potom řešilo dokonce tak, že do toho vstoupily Spojené státy, řešilo se to vojensky. Řada Evropanů to kritizovala. Kde bylo vaše řešení té situace? A proto mi připadá tak důležité se o tom bavit. Bohužel na to nepotřebujeme moc fantazie, abychom si uvědomili, jak obrovská rizika jsou skrytá v tom, co se na Ukrajině děje. A proto tedy snad chápete, že to pokládám za naprosto správné, že o tom mluvíme, protože bychom byli slepí, kdybychom si odmítali uvědomit, jak bezprostředně se nás to týká. To, co se děje na Ukrajině, se samozřejmě týká Evropy. Já bych rád jenom pro pořádek řekl, že Česká republika a česká vláda, Ministerstvo zahraničí se skutečně angažují na Ukrajině dlouhodobě, trvale. Máme tam celou řadu aktivit. Poslanci příslušných výborů určitě vědí, kolik tam máme programů, které se týkají vzdělávání, posilování samosprávy. Vy dobře víte, že Česká republika dlouhodobě nabízí experty, poradce pro transformaci Ukrajiny. Rozhodně nikdo nemůže říci, že by Česká republika Ukrajinu neměla v hledáčku, nevěnovala jí velmi silnou pozornost. My si myslíme, že to na nás fungovalo. My jsme absolvovali ty rozhovory, my jsme dokázali nakonec vstoupit, ale dneska mi připadá, že je možná zjednodušená naše představa, že podobný přístup může fungovat k těm zemím, o kterých jsem tady mluvil, které dneska jsou zmítány požáry, u kterých si klademe otázku, jak je zastavit, protože cítíme, že ty požáry jsou nesmírně nebezpečné. Tady prostě bylo více těch, kteří to takto nebezpečně sunuli k tomu výbuchu, kterého jsme nakonec svědky. Samozřejmě, že to nemůžeme rozhodovat za Ukrajince. Já nikdy nebudu mluvit o tom, že bychom měli mediovat v tom, co se tam děje. Rozhodnutí o Ukrajině musí učinit Ukrajinci samotní. Nikdy nebudu doporučovat Ukrajincům, aby dělali předčasné volby za půl roku. To musí oni sami říci, kdy chtějí udělat volby. Ukrajinci sami se musí rozhodnout. To nemůže dělat ani Evropa, nemůže to dělat ani Rusko. Tohle musí být rozhodnutí občanů Ukrajiny. Jakkoli je to dnes těžké. Občanské sdružení Majdan, které dnes reprezentuje daleko širší spektrum, než je pouze politická opozice, která často v mnoha momentech ztrácí důvěru. A tento dialog je klíčový, když mluvíme o tom, že Ukrajina musí dát určité odpovědi. Musí je učinit ona. My bychom neměli přilévat oleje do ohně. Přece tohle není v našem zájmu. A není možné tu situaci eskalovat tím, že budeme my ještě bojovat spolu. Kdybyste chtěli, tak to můžeme dodat i s čísly.